Výdaje na platy v ústředních orgánech státní správy byly meziročně vyšší o 10 miliard. Jak říkám, je dobře, že lidem rostou platy. V praxi se však děje za současné vlády přesný opak. Svědčí to o zcela chybné vládní koncepci, na kterou ale ve finále finančně doplácejí všichni občané. Pochopitelně tu máme naše v uvozovkách slavné politické neziskovky. A popravdě je extrémně těžké vyselektovat, které peníze šly skutečně na bohulibé projekty. Což je smutné, protože například sportování, hlavně dětí a mládeže, bychom měli podporovat na maximum. A co za naše - vaše i moje - daně tenhle obskurní spolek vytváří? Samostatnou kapitolou je stigmatizace části argumentačního prostoru pomocí konceptů jako dezinformace, propaganda a hybridní hrozby. Evropské hodnoty jsou jen jedním, byť krajním případem, kam až může stírání hranic ideologie a odbornosti ve veřejné debatě dojít." Vážené dámy a pánové. Alespoň vidíte, na co všechno stát v tomto vládou navrhovaném rozpočtu vynakládá velké peníze. Netuším, proč bychom měli ze svých daní platit jakékoliv scestné ideologické bláboly nejen pana Jandy. Jedním z nich je třeba exposlanec Evropského parlamentu za ČSSD Libor Rouček. A hned se nám tu objevuje logika, proč ministerstvo vedené sociálními demokraty sype peníze spolku, který sociální demokraty živí. Veřejné peníze jsou třeba na veřejné služby, na důchodce, na nemohoucí. Stát rozdává z veřejných peněz a místo hledání úspor v časech ekonomické hojnosti se dál zadlužuje. I povrchní pohled na výdaje státu ale ukazuje, že rezervy tu jsou. Jen je chtít hledat.
Já bych chtěl jen uvést na pravou míru, že pornoherec Jakub Janda nejsem já. Herecké vlohy jsem nikdy neměl a pornoherecké už vůbec ne.
Vracíme se do rozpravy. Poprosím o klid v Poslanecké sněmovně a slovo má pan poslanec Blaha. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Kolega Janda skutečně není pornoherec. Ale teď k věci, vážené dámy, vážení pánové. Jinými slovy, máme se vlastně docela dobře. Tedy že bude investovat do vzdělání, výzkumu, vývoje, infrastruktury, výrazně snižovat zadlužení Česka a zjednodušovat cestu všem, kteří chtějí podnikat a pracovat. Zkrátka bych očekával odpovědnou politiku s dlouhodobými cíli. Ze státního rozpočtu mám ale zcela opačný pocit. Je mezi nimi také spousta úředníků, jejichž práci mají lidé bohužel často spojenou s nepříjemným vystupováním, zbytečným papírováním a těžkopádným přístupem. Průměrný plat ve státním sektoru je přitom vyšší než průměrný plat v sektoru soukromém. Asi nemusím dodávat, že to není příliš velká podpora firmám, které dnes bojují o každého zaměstnance. Šetřivé a odpovědné chování státu se projevuje také na vzrůstajících nákladech na položku nazvanou zdánlivě nevinně nákupy materiálu. A co se pod ní skrývá? No jednoduše řečeno všechno to, co bychom nemuseli kupovat, kdyby státní správa byla elektronizována. Kdybychom nemuseli každý papír tisknout, zakládat, orazítkovávat a pak třeba skenovat a znovu tisknout. Ne, to není špatný vtip. To je realita českých úřadů. Nepatřila právě elektronizace mezi předvolební sliby této vlády? Další milou položkou jsou ostatní neinvestiční výdaje. Tento záhadný název označuje všechno to, díky čemu se úředníkům na úřadech žije a bydlí lépe. Narůstá i složená daňová kvóta, ale na servisu státu a rychlosti reakcí na kritické situace se to neprojevuje. Kůrovcová katastrofa devastuje naše suchem oslabené lesy. Bez ohledu na vládní proklamaci je dopravní infrastruktura na hanebné úrovni. Vláda zapomíná i na kulturu, regionální divadla nejsou podporována tak, jak by si zasloužila, a památky chátrají. Připravil jsem proto pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu v těchto zmíněných záležitostech. Tímto se k nim hlásím a jsem přesvědčený o tom, že jde o důležité body, které je potřeba řešit a které si zaslouží vaši pozornost.
Dále bych se chtěl přihlásit k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který se týká kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Je to sněmovní dokument pod číslem 1092 a věcně se týká velmi důležité problematiky a tou je financování primární prevence nemocí. Nechci tady dlouho o tom hovořit, ale primární prevence nemocí je jedním z bolavých míst české zdravotnické politiky. My se hodně soustřeďujeme na financování akutní a chronické péče, což je samozřejmě v pořádku a také je to od obyvatel České republiky očekáváno. Ale co tím dosáhneme? Dosáhneme tím to, že se naši občané cítí, pokud se týká péče o jejich zdravotní stav, bezpečně, a to je samozřejmě naprosto v pořádku. Bohužel ale nejsme schopni tímto postupem zlepšit kvalitativní parametry zdraví české populace. My jsme od roku 1990 dokázali prodloužit střední délku života o více než osm let v průměru pro obě pohlaví. Já chápu, že investovat do primární prevence je běh na dlouhou trať, nicméně pokud k tomu jednou nepřistoupíme opravdu s velkým zaujetím, tak svým dětem nikdy nepřipravíme lepší zdraví, lepší kvalitu jejich zdraví ve středním a vyšším věku. Takže tímto se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1904, jak mě správně upozornila paní zpravodajka, který se týká dofinancování paliativní a hospicové péče. Ministerstvo zdravotnictví má zřízen program reprodukce majetku, který se zabývá právě podporou paliativní a hospicové péče. Tato částka je jednoznačně velmi nedostatečná. Opět je tam variantně navrženo financování z různých typů zdrojů. Ten první, který se týká dofinancování sociálních služeb, je číslo sněmovního dokumentu 1901, to je to správné číslo.
Rád bych přednesl pozměňovací návrhy SPD ke kapitole 306 Zahraniční věci. Jedná se konkrétně o kapitolu rozvojové pomoci a transformační spolupráce. A navíc ještě to naráží na druhou věc a tou je potřeba našich vlastních lidí, kteří taky musí bojovat s poměrně velkým finančním nedostatkem. Také dále do nově zřízeného výdajového ukazatele rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky určené na zajištění návratu syrských válečných uprchlíků do vlasti, protože právě tato položka tam podle našeho názoru velmi chybí, protože všestranná podpora válečným konfliktem těžce zkoušené Sýrie by měla být prioritou české rozvojové pomoci. A konečně do výdajové položky Český svaz bojovníků za svobodu ve výdajovém ukazateli sociální výdaje, náhrady neziskové a podobné organizace, která je součástí rozpočtové kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Posiluje vlastenecké tradice a národní uvědomění. Zřizuje, obnovuje a udržuje památníky a pomníky obětí národního boje za svobodu Československa. Jeho role v české společnosti je nezastupitelná. Tak proto jsme chtěli přesunout, navrhujeme přesunout 40 mil. korun na rozvojovou pomoc Jordánsku.
Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila a současně se přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům. Na to navazují realizační projekty v pozemkových úpravách, které jsou bezprostředně vázány na čerpání evropských dotací. Pro pozemkové úpravy je ze státního rozpočtu dlouhodobě přidělován stejný objem finančních prostředků, který tímto chceme navýšit. Navrhuje se tuto částku získat snížením výdajů z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, z kapitoly 312 Ministerstvo financí, 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 314 Ministerstvo vnitra, 329 Ministerstvo zemědělství, 336 Ministerstvo spravedlnosti a 396 Státní dluh. Blíže jsou tyto částky popsány v systému. Český venkov obsahuje řadu památkově hodnotných staveb, které nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami podle zákona o státní památkové péči. Toto snížení finančních prostředků vyústilo v prohlášení, že tento dotační program se od příštího roku zruší.
Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, je tady s faktickou poznámkou pan poslanec Baxa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. A to si myslím, že opravdu není dobrá zpráva. Zejména o památkově hodnotný fond na českém venkově.
Děkuji za slovo. Jenom připomínám, že tady pan poslanec Marian Jurečka byl tehdy ministrem zemědělství, který to zavedl a ty velké prostředky tam dal, a byly dobře využity. To jsou finance, které jsou nutné pro péči o chráněná území, která nejsou chráněná na úrovni národní kategorie.
Já také děkuji.
Asi se to teda nesmí. Já si to troufnu, když kolega Vácha si to troufl taky. Čert musí být v parlamentu. Tato agentura se zabývá především aplikovaným zdravotnickým výzkumem. Já si velmi vážím toho, že ministr zdravotnictví navýšil rozpočty lékařských fakult, respektive vláda, a dojde k většímu přijetí studentů a snad budou i vyšší platy pedagogů, kteří je učí. Nicméně je potřeba podpořit i mladé lékaře, kteří žádají o výzkumné projekty. Musíme celý ten systém tomu přizpůsobit, a proto ty moje dva variantní pozměňovací návrhy, kdy rozpočet této agentury navrhuje navýšit o 50, respektive 100 mil.
To se musím přiznat, ale musím. Já se musím kolegy Jandy zastat, protože on je konzistentní. Teď je navrhuje přesunout pro podporu osob se zdravotním postižením, jestli jsem správně pochopil. Jinými slovy, on je v tomto konzistentní. Ale konzistentní jsou i ty reakce, které se tomu brání. On jenom přečetl výčet těch projektů. On tady dal pouze zrcadlo. A podívejte se, jak se vyvíjí některý průzkum, jaký mají názor lidé na Istanbulskou úmluvu, ale i třeba na manželství stejnopohlavních párů. A to je podle mě to, co tady chtěl říci a podtrhnout kolega Janda.
Pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně a vážení kolegové, my tady schvalujeme asi ten nejdůležitější úkol, který tady ve Sněmovně máme, nebo měli bychom ho schvalovat. Ale místo toho se tady vedou žabomyší války. Já beru, že domácí násilí je zajímavé téma, že je to nutné téma, ale ten rozpočet je z mého hlediska důležitější. Takže doporučuji, udělejme státní rozpočet a pak si tady udělejme program.
Paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji. Souhlasím s tím, že se máme věnovat státnímu rozpočtu, a také jsem to na začátku prvního vystoupení řekla. V téhle chvíli jenom dvě kratinké poznámky na svého velmi váženého pana kolegu Kasala, statistika. Já jsem použila čísla, která dává Úřad vlády. Já to neumím přepočítat. Druhá věc. Otázka na pana poslance Jandu, prostřednictvím pana předsedajícího. Jinak to nejde.
Děkuji za dodržení času faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Ono totiž je rozdíl mezi dobrovolnickou aktivitou, kterou musíme podporovat, a klobouk dolů před všemi, kteří pomáhají a jistě tam si zaslouží i státní pomoc. Ale je rozdíl mezi politickým aktivismem, který nepomáhá, pouze se za nějaká témata schovává a snaží se přesvědčit za peníze daňových poplatníků o své pravdě. A já jsem chtěl reagovat na pana předsedu Bartoše vaším prostřednictvím, který tady řekl slovo: není fér házet ciframi. No, kdy jindy se bavit o penězích z peněz daňových poplatníků než při projednávání státního rozpočtu. Tohle vyjádření nebylo fér, pane předsedo.
Pardon, tak ještě pan Bartoš s faktickou poznámkou.
Já bych to jenom upřesnil. To ten člověk, když bude chodit po přednáškách po škole, tak to projezdí jenom na jízdném.
Vážené dámy a pánové, tak už tady zazněly pozměňovací návrhy, které předkládá naše hnutí SPD ke státnímu rozpočtu. dále navrhujeme snížení výdajů na zahraniční mise české armády a naopak zvýšení peněz na obranu České republiky; navrhujeme také investovat do protiimigračních opatření formou lepšího zacílení rozvojové pomoci, omezení inkluze ve školství a naopak podporu zdravotně postiženým lidem a také například podporu řešení kůrovcové kalamity. Navrhujeme také zvýšit výdaje na podporu boje se suchem a vysycháním vody v krajině. Výhrady k předkládanému rozpočtu na rok 2019 jsme tady už jménem SPD mnohokrát vyslovili. Jsme na vrcholu konjunktury. Řečeno s klasiky, lepší časy jsou už za námi. Těmto číslům dnes už nevěří ale ani Ministerstvo financí, které zhruba každý kvartál svůj odhad opravuje. Špatné odhady jsou jednou z výtek ekonomů na adresu Ministerstva financí, které rozpočty plánuje velmi odlišně, než jaká je realita na konci roku. V roce 2011 šéf jedné firmy prohlásil - cituji: "Deficit je ztráta. Tento šéf se následně stal ministrem financí a dnes je premiérem České republiky. Netuším, co se stalo, ale od té doby sestavuje rozpočty zásadně se ztrátou. Ještě v roce 2014 Andrej Babiš tvrdil, že do tří let by chtěl mít vyrovnané státní rozpočty. Píšeme rozpočet na rok 2019 a máme tu zase schodek jako hrom. Samozřejmě problém je přezaměstnanost ve státní správě, která ubírá na jedné straně lidi soukromému sektoru, a na straně druhé tento soukromý sektor sdírá o peníze, za který stát platí bující byrokratický aparát. Chtěl bych zdůraznit, že nemáme absolutně nic proti zaměstnancům ve státní správě. Naopak, jsme pro zlepšování jejich podmínek i platů. Aby stát fungoval, potřebuje dobré státní zaměstnance. Co je to za nesmysl? Živnostníkům přece to, co si svou prací vydělají, po právu patří.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 26. října na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, rozprava byla ukončena a bod byl přerušen v průběhu hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ano.
Jde o ty části, které nelze řešit společně pro všechny příslušné spravující orgány, protože tyto orgány se mezi sebou liší v povaze, úkolech, struktuře nebo postupech.
Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže poprosím... Obecná rozprava, pan poslanec Benda. Dále v rozpravě není nikdo přihlášen ani z místa, ani elektronicky. Končím rozpravu. Poprosím o případná závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajů. Nikdo nemá zájem.
Ale co se týká příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury kraji, městy, obcemi, tak tam to zůstalo zcela na nich. Já ten argument považuji za neférový. A znovu zdůrazňuji to, co už jsem bohužel říkal před rokem, i teď v prvním čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. V současné době tento dotační program vlastně neplní už skoro nic. Nic takového se zatím nestalo. To, že by měly být zřizovány a provozovány kulturní instituce nejenom v kulturní obci, ale předpokládám, ve všech těch městech a obcích, kde na kultuře záleží, je samo o sobě zřejmé. Kultura, dámy a pánové, reálně představuje také důležitou součást ekonomiky. My jsme si na základě evaluace tohoto projektu, hodnocení, nechali spočítat to, že minimálně na daních v souvislosti s tímto projektem bylo odvedeno více než 160 mil. korun. Jsou to sumy, které jsou opravdu velmi nízké na to, jak obrovské příjmy vláda má. Nechci tady hovořit jenom jako politik nebo člověk, který je dlouhodobě profesně s kulturou spjatý ať už na úrovni obecní, krajské, nebo nyní ve funkci předsedy podvýboru pro kulturu ve Sněmovně. Prostě podle mého názoru se tímto permanentně ochuzujeme. Dámy a pánové, já jsem považoval předložení tohoto pozměňovacího návrhu za důležité právě v tom kontextu toho, abychom vnímali hodnoty kultury v naší společnosti trošku jinak, než se tomu děje v současné době. Děkuji za vaši pozornost.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za ten návrh, věřím, že byl všem srozumitelný. Svolám kolegy do sálu, všechny vás odhlásím, protože tady byly nějaké omluvenky a poměrně velký pohyb, takže prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o tom, jestli budeme jednat a hlasovat o tomto programovém bodu i po 19. a 21. hodině. Vypadá to, že počet se nám již celkem ustálil. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat, budeme tedy jednat o tomto bodu i po 19. a 21. hodině. Prosím.
Je to pozměňovací návrh, který se dotýká jak rozvoje regionů, tak venkova, tak i školství. Tento můj návrh nespadl z nějakého čistého nebe. Na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se obracely jednotlivé obce s tím, že existuje pod Ministerstvem financí titul nebo program, skrze který obce mohou žádat peníze pro rekonstrukci a opravu těchto škol a mateřských škol. V minulém roce však tento program nebyl naplněn penězi, takže oni, i když měli zájem, a máme řadu těch žádostí už na výboru, tak z tohoto programu nemohli čerpat.
Hezký dobrý podvečer.
Takže podle mého názoru není pravdou, že by majetek byl privatizován.